Včera na tento bod jednání nedošlo, proto si vás dovoluji požádat dnes o zařazení tohoto bodu. Jedná se pouze o zkrácení lhůty o 30 dnů u sněmovního tisku 394, a to po pevně zařazených bodech.
Zeptám se, zda ještě někdo si přeje vystoupit k pořadu schůze? Není tomu tak.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, když nám to hlasování včera tak šlo, tak bych chtěl požádat o zařazení bodu 46, sněmovní tisk 272, za pevně zařazené body, které už byly načteny na dnešní den. To znamená, vyzkoušejme si zase hlasováním, kdo je pro, aby se přestalo kouřit v restauracích ještě v tomto roce, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku, protože tím ministerským návrhem to určitě nebude, to se s vámi můžu klidně vsadit.
Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kudely pevně zařadit tisk 394 za pevně zařazené body. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Prosím sněmovnu o klid. Ještě tam vidím pokus o kontrolu hlasování, tak vyčkám na výsledek. Není tomu tak. Zeptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Potom vystoupí pan poslanec Mihola.
Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové. Novelu i pozměňovací návrhy jsme probírali jak ve stálé komisi pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, tak ve výboru pro sociální politiku.
Toto číslo je zavádějící, protože je to předpokládaný strop, maximální možná hranice daňového zvýhodnění. Navíc na zvýhodnění, a to chci zdůraznit, nemají nárok výrobci biopaliv, ale koneční distributoři, kteří také i z bionafty odvádějí státu daň z přidané hodnoty. Dámy a pánové, dovolte, a věnujte mi prosím pozornost úplně v závěru. Je to velice důležitý text: Je nepochybné, že tato úprava bude mít svůj nemalý dopad na veřejné rozpočty. Správce daně, a my jsme se tomu mimořádně věnovali, učiní vše pro to, aby k těmto únikům nedocházelo.
Znovu opakuji, u vysokoobjemových biopaliv, která byla zproštěna spotřební daně. Došlo ale, vzhledem k tomu, že jsme předtím měli už notifikován onen program na daňové zvýhodnění vysokoobjemových biopaliv, došlo tady k duplicitní veřejné podpoře. Jednalo se o duplicitní veřejnou podporu, což je něco, co prostě není dobře. Povinný objem biopaliv oni už prodali. A tak je to dodnes. To je současný právní stav. Kolegové, prosím. Je to docela obtížné, protože je to sofistikovaná problematika a já bych rád, abyste ji pochopili.
Prosím kolegy, kteří se baví o něčem jiném, aby přenesli svůj hovor do předsálí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
S tím že v roce 2015 skončí daňová podpora čistých biopaliv a dál bude pokračovat jenom ono povinné přimíchávání a už se bude jednat jenom o tu jednu veřejnou podporu, stanovenou povinností přimíchávat. A to je tisk 418, který teď máme před sebou a který projednáváme. Novelu zákona o spotřební dani a novelu zákona o ovzduší, o které tady předkladatel pan ministr Jurečka nemluvil.
Protože to vyhovuje lobby, z níž jeden z nich sedí přímo ve vládě.
Eviduji tři faktické poznámky. První pan ministr Jurečka, po něm pan předseda Faltýnek a po něm pan poslanec Korte. Máte slovo, pane ministře.
A kdybyste používali třeba na ošetření řepky ozimé Roundup s účinnou látkou glyfosát, tak nejenom že zničíte veškeré jednoděložné a dvouděložné rostliny, ale zničíte i tu řepku samotnou. Počet fungicidních zásahů třeba u jarního ječmene sladovnického bude třeba ještě vyšší než u té řepky.
Děkuji vám, pane ministře.
Já bych jenom s dovolením vaším prostřednictvím reagoval na kolegu Paveru, který mně položil nějaké otázky. Takže je to třetina z toho celkového objemu, který byl sklizen v České republice. Ten se vyrábí z upotřebených olejů nebo tuků stejně jako v té firmě v Čechách. Takže já si osobně myslím, že tohle není cesta.
Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Korte a po něm pan předseda Kalousek.
Já se velice omlouvám, že jsem monotematický, ale já jsem stále neslyšel odpověď na tu svoji otázku. Já bych prosil, aby mi to někdo kompetentní vysvětlil. Mně nejde o to, že musíme. Já se ptám, proč to musíme subvencovat.
Máte slovo.
Zní to mimořádně pikantně od člověka, který si není jist, jestli zásadní připomínku myslel vážně, nebo ne. Ale připouštím, vy už ji nepokládáte za zásadní. Ale vyjmenovává velmi kompetentně negativní dopady pěstování řepky na krajinu a životní prostředí. Ta připomínka, kterou jste podepsal a nikdy nestáhl, jenom jste ji přestal pokládat za zásadní, začal jste říkat, že už vám nevadí, ta připomínka ve své odborné formulaci platí, nebo neplatí? Protože to je vážná věc. Pro vás třeba už zásadní není, ale pro nás ano. Pro mě, pro pana kolegu Paveru, pro pana kolegu Kučeru a pro celou řadu jiných z nás je odborné stanovisko Ministerstva zemědělství, do jaké míry je pěstování této plodiny škodlivé na krajinu a na životní prostředí, docela zásadní informace. A to je informace vašeho ministerstva, vámi podepsaná, pouze jste to přestal pokládat za zásadní. To je to jediné, co se stalo.
Já vám děkuji. Jsou to všechno faktické poznámky. V pořadí tak, jak jste se přihlásili.
Sice tu podstatnou větu řekl pan předseda Faltýnek a my všichni od dneška máme nové dilema, které jsem do dneška nevnímal. Musím říct, že do dneška mě takové dilema nenapadlo a je to poměrně vážné. Omlouvám se. Nic mezi není? Já si myslím, že mezi tím je mnoho jiných variant, které můžeme. Přece všichni musí uznat, že kdyby si Evropa nevymyslela podporu biopaliv, tak by, říkám Evropa, uznávám, že to nebyl Agrofert, to uznávám, to bych nikdy neřekl. Ale to, že si to vymyslela, přece znamenalo, že to je lákavější k pěstování. To si myslím, že je pravda. Je to logické. Když má někdo zajištěn odbyt, proč by to nedělal? Složité je to prodat. A mít odbyt. A tady my rozhodujeme o byznysu pro firmu pana předsedy Faltýnka, kde je členem představenstva.
Má někdo jiný návrh? Vzhledem k tomu, že nepadl jiný návrh, nemusíme hlasovat. Lhůty k projednání jsou podle zákona o jednacím řádu a tento návrh, tisk 413, bude projednávat pouze rozpočtový výbor. Končím bod číslo 17, děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády, děkuji zpravodaji.
Dámy a pánové, vládou vám byl předložen návrh zákona, kterým se mění zákon o pojišťovnictví a další související zákony. Navrhované změny mají posílit finanční stabilitu pojišťoven a zajišťoven, transparentnost jejich činnosti a odpovědnost dohledových orgánů za stabilitu pojistného trhu. S tím je spojena řada nových práv a povinností jak regulovaných subjektů, tak i České národní banky jako dohledového orgánu.
Prosím, vaše zpravodajská zpráva.
Pro ty, kteří se tím příliš nezaobírají, jestli postřehli, že v bankovním sektoru existuje něco jako norma Basel, už třetí v sérii, tak norma Solvency, druhá v pořadí, je toho jistou obdobou. Jak řekl můj předřečník a pan ministr, je to norma poměrně obsáhlá. Čili není to úplná drobnost. Je pravdou, že se již připravují na tuto normu a ti velcí jsou v podstatě, jak se říká, už ve stadiu, kdy je to asi nezaskočí. Pravdou ale také je, že určité dopady to přinese a že lze očekávat dokonce i od těch velkých jistou řekněme konzervativnější politiku jednotlivých pojišťoven, což se může v konečném důsledku promítnout i do ceny pojistného. Takový je bohužel svět a tak se chová trh. I toto je třeba zohlednit, až budeme diskutovat nad tímto zákonem a případnými pozměňovacími návrhy.
V obecné rozpravě, prosím tedy vystoupit.
Vážení kolegové, já bych tímto chtěl navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve druhém čtení na 30 dnů, tedy o 30 dnů.
Děkuji za tento návrh. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem v tom případě o závěrečná slova? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo návrh na jiný garanční výbor než na výbor rozpočtový? Kdo je proti? Děkuji vám.
Já chci ocenit sociální demokracii. Někdo považuje za klíčové, že může své lidi posílat do státních podniků, někdo považuje za klíčové, že prosazuje svůj levicový program. A vám se to fakt daří. To bych chtěl podotknout. Když vidím pana kolegu Zavadila, tak opravdu to není nic překvapivého. My se odmítáme nechat zavést do debaty, která odvádí pozornost od problémů důchodového systému. Já vím, že je populární debatovat o tom, jaký věk pro odchod do důchodu bude za 20, 25, 30 let. Obrovský souboj o druhý pilíř. Necelých 90 tis. účastníků. Já jsem si pro sebe zpracoval statistiku důchodového účtu za posledních šest let, což zahrnuje čtyři vlády, abych nebyl obviněn, že vytahuji jenom některé období. Takže když to tím tempem půjde, a ono to půjde, protože se nic nechystá, tak v zásadě jednou za devět let nám vznikne celoroční deficit důchodového systému. Tím, jak my jsme dávali do pořádku veřejné finance a snižovali schodky veřejného rozpočtu, tak rostl procentní podíl schodku důchodového účtu na celkovém hospodaření státu. Zdroje jsou. Nestaráme se. Ta čísla jasně ukazují, že neohrožují ten rovnostářský systém, který dneska už v důchodech máme. Když se podíváte, jak se vypočítává důchod - a určitě to znají zejména členové sociálního výboru, tak mi musí dát za pravdu, že ten důchod je hodně rovnostářský, jak se vypočítává. Prakticky ho už skoro máme. Vůbec nic. Vytvořili jste si důchodovou komisi, ve které nás vždycky přehlasujete, a pak slavnostně oznámíte, že důchodová komise se shodla. Ostatní ne. Taková důchodová komise nemá žádný smysl. A vy se tváříte, že se nic neděje, že vás to nezajímá, že to bude řešit někdo jiný.
Tak několik faktických. Pan poslanec Beznoska, potom pan poslanec Foldyna.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Spíš do budoucna. Pokud důchodová komise přijde s nějakým řešením, tak věřím, že bude takové, aby bylo přijatelné minimálně ústavní většinou této Sněmovny. Jinak se dostaneme do situace, že budeme každé volební období řešit tak zásadní problém, jako je důchodový systém.
Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou, připraví se s faktickou rovněž paní poslankyně Černochová.
Já si dovolím jednu poznámku. No, trošičku si s námi pohrál s čísly. Ale ve třetím pilíři jsou 4 miliony lidí. To je přece velký rozdíl.
Krásné odpoledne, dámy a pánové. Mně tady chybí poměrně významný aktér, který by se měl této debaty účastnit nebo ji minimálně poslouchat. Byť vím, že zpravodajem tohoto návrhu je Ministerstvo financí. Ale my se tady bavíme o budoucnosti České republiky z hlediska důchodového spoření a kdo jiný než ministr práce a sociálních věcí by měl tu debatu poslouchat, zapisovat si každé naše slovo a aplikovat potom tyto věci v praxi?
Považoval jsem to a stále to považuji za rozumnou příležitost, jak zabezpečit a oproti bývalému modelu zvýšit své prostředky na stáří. Teď přišla vláda sociální demokracie, ANO a KDU-ČSL, která se snaží na politický nátlak sociálních demokratů tuto pro mě rozumnou příležitost, jak se zabezpečit na stáří, zlikvidovat. Nechci zde hovořit, co nabízí ona tolikrát vzpomínaná důchodová komise vedená panem profesorem Potůčkem oproti stávajícímu modelu. V krátkém a stručném odůvodnění tohoto kroku, jak představuje důvodová zpráva, se mluví o nezbytnosti zastavení vstupu nových účastníků, a to ještě v předstihu před jeho ukončením, čímž bude zamezeno nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. A já nevidím, že by se nějak dramaticky zvyšoval počet účastníků důchodového spoření. Mám za to, že stále se pohybujeme někde v úrovni 85 až 90 tisíc účastníků. I teď je stále možnost vstupovat do důchodového spoření a zvyšovat počty účastníků. Nevidím tedy důvod, abychom předjímali něco, co nakonec nemusí vůbec platit.
Takže nejprve dvě minuty pro pana poslance Opálku.
Děkuji, pane předsedo. Tak jenom pro informaci.
To byla faktická poznámka a nyní přednostní právo pana předsedy Kalouska. Po něm je řádně přihlášen pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. To se skutečně podařilo. Zásluhovost, o které vy mluvíte v rámci třetího pilíře, už je mimo povinné pojištění. Na to musíme mít pilíře dva, kde v tom prvním se odehrává dominantně rovnostářství, v tom druhém se odehrává dominantně zásluhovost. Pokud ten druhý pilíř rušíte, rušíte zásluhovost ve prospěch rovnostářství a nemáte alternativu. Druhá věc, která se vám nepochybně podařila v rámci té nepravdivé propagandy, je stvořit slovo "vyvádění". To samozřejmě není pravda. Nikdo nevyvedl ani korunu. Naopak parametry druhého pilíře byl penzijní systém posílen, neboť k těm třem procentům si každý přidává ještě dvě ze svého. To znamená, došlo k posílení prostředků v rámci penzijního spoření, nikoliv k vyvedení. Znovu zdůrazňuji: kdo mluví o vyvádění z penzijního systému, lže!
Pokud se tady zmiňovala záležitost, kdo stanovil výši spotřební daně, které ministerstvo. Otázka té připomínky. Možná teď udělám něco, co není v českých politických kruzích úplně běžné, a sice přiznám chybu. Přiznám chybu částečně vlastní a chybu svého resortu. Ano, Miroslav Kalousek určitě může oprávněně namítnout, a kdokoli, kdo tady sedíte, ministr to má vědět. Já ji přiznávám, za tuto chybu se omlouvám. Děkuji za pozornost.
Eviduji tři faktické poznámky, první je pan poslanec Laudát, po něm pan předseda Kalousek a poté pan poslanec Korte. Jenom ještě než vám dám slovo, zeptám se pana ministra, zda s přednostním právem, nebo s faktickou poznámkou.
Děkuji za dnešní diskusi.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Já jsem byl zvyklý ty zásadní tedy číst. Ministerstvo zemědělství neřeklo, že to není pravda. To se stalo. Vy jste neřekl to je nepravdivá připomínka. Ta připomínka je tady dál, platí, Ministerstvo zemědělství říká: škodí to krajině, pouze pan ministr už to nevidí až tak zásadní. To za prvé. Ale vy to chcete dvakrát! To je na tom to nemravné.
Nyní pan poslanec Korte a připraví se pan poslanec Volný.
Pan ministr pasáček vepřů nám vysvětlil velmi podrobně, proč je třeba přimíchávat biolíh do pohonných hmot.
Já jsem se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana Laudáta a pana kolegy Kalouska, jestli mysleli na ochranu krajiny, na ochranu půdního fondu, na fiskální politiku státu a na blaho prostých občanů, když schvalovali podporu a dotace solárním elektrárnám. Je to věc, která nemá v Evropě vůbec srovnání, a myslím, že to má daleko větší neblahé dopady do půdního fondu, do ekonomiky státu a do blahobytu našich občanů.
Máte slovo.
Pokusím se v těch dvou minutách odpovědět s velkou radostí. Solární energetiku, tak jak se začala rozvíjet, jsem nazýval solárním sajrajtem. Myslím, že to byl rok 2004, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů. Nebyl jsem tady, když jedna sociální demokratka, která se té problematice vůbec nevěnovala, sem předhodila pozměňovací návrh při dalším projednávání a nasměrovala to na trajektorii tunelování veřejných i privátních zdrojů, spotřebitelů energie, ale hlasoval jsem pro to, aby byl solární byznys zdaněn.
Mám zde tři faktické poznámky. První je pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Fiedler a po něm pan poslanec Kučera.
Nebude bouřlivý potlesk, jak to bylo u poslanců KDU. To si skutečně vyprošuji.